To údajné propojení zní úplně stejně, jako kdybych řekl, že se moje babička šla s dětmi podívat na farmu s čápy a někdo by z toho mohl usuzovat, že je s ní majetkově propojená. Směšné, pánové, opravdu směšné. Co je ale pro tento příběh důležité, jsou fakta a platné zákony naší země, České republiky. Protože pokud se striktně budeme držet faktů a toho, co nám říkají platné zákony, bude celý tento smyšlený příběh vypadat úplně jinak. Jak to tedy celé bylo doopravdy? Je potřeba se trochu do naší historie podívat a shrnout fakta. Stejně tak se v uplynulých letech zbavil veškerých svých těžařských aktivit, bývalé těžební firmy buď zanikly, nebo se transformovaly, nebo se zprivatizovaly. Státní podnik Diamo se tedy věnoval a do budoucna bude věnovat především zahlazování následků po bývalé hornické činnosti. Tedy stát se v minulosti vykašlal na průzkum svého nerostného bohatství, o jeho potenciálu z hlediska strategických a z dnešního pohledu perspektivních surovin neměl a dodnes nemá dostatek podrobných informací. Zároveň stát nikdy po celou tu dobu nikde nedefinoval svůj zájem toto změnit, nebo se dokonce znovu pokusit vykonávat nějakou těžební činnost. Zaznamenal jsem vyjádření kolegy Brabce, že jsme měli změnit surovinovou politiku. Ano, já s tím souhlasím, to je jistě pravda, ale to nemůže nikdo klást za vinu současnému ministrovi Jiřímu Havlíčkovi. Nicméně tento dokument pasáže o strategických surovinách neobsahoval, o lithiu a dalších z dnešního pohledu zajímavých nerostech tam nenajdete ani čárku. Od té doby proběhla řada pokusů. Podotýkám, že až do tohoto okamžiku stále platila surovinová politika stará z roku 1999, kde o lithiu nebo jiných strategických surovinách nebyla ani čárka. A čtvrtá na ložisko Cínovec 4 pak 18. dubna letošního roku. Já jsem o tom informoval na tiskové konferenci, která předcházela této schůzi Sněmovny. Pan ministr Brabec do médií tvrdil, že se jedná o standardní proces, že Ministerstvo životního prostředí nemohlo postupovat jinak. Já bych chtěl na tomto místě jednoznačně říct, že Ministerstvo životního prostředí pod panem Brabcem jinak postupovat mohlo a také mělo. V případě ložiska Cínovec 1, tedy v roce 2010, to Ministerstvo životního prostředí udělalo. Je prokazatelné, že na všech čtyřech ložiscích byly v minulosti provedeny za státní peníze průzkumné vrty, bylo tedy ze zákona povinností Ministerstva životního prostředí tyto záměry v Obchodním věstníku zveřejnit. Ptám se tedy, proč Ministerstvo životního prostředí a pan ministr Brabec takovýto netransparentní způsob přidělení průzkumných licencí vůbec připustili? Aby se nemohl přihlásit někdo jiný? Jestliže dnes Babiš, komunisté a další křičí, že Havlíček prodal české lithium Australanům, pak jednoznačně lže! Kroky, které v této věci provedlo Ministerstvo životního prostředí, byly z hlediska platných zákonů naprosto rozhodující a nevratné, pokud jde o otázku, která firma může získat následné povolení k těžbě. To je naprosto zásadní moment celé této nechutné kauzy a na to se vůbec nikdo neptá. Ale právě o tom je potřeba mluvit. Ne to, že ministr Havlíček se za daného stavu snaží situaci zachránit a získat z projektu případné těžby lithia na Cínovci pro stát a českou ekonomiku maximum. Pokud jde o memorandum mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností EMH a okolnosti jeho vzniku. Jednání s firmou Geomet a její mateřskou společností EMH probíhala od května letošního roku. Jejich jediným cílem bylo získat informace o záměrech využití ložiska Cínovec a o možnostech případného zapojení českého státu do tohoto, z pohledu platných zákonů České republiky, již rozběhnutého projektu. Jednali jsme s nimi o způsobu přijetí teze, která je obsažena v nové státní surovinové politice, tedy že suroviny dobývané v České republice by měly být v České republice také přednostně zpracovávány a využívány. Výsledkem těchto jednání tedy bylo uzavření resortního memoranda o porozumění, ve kterém se tyto možnosti případné budoucí spolupráce a možného případného zapojení českého státu nebo státního podniku Diamo popsaly.
Dovolte mi, abych se tedy vyjádřil k současné pozici České republiky ve vztahu k těžbě lithia. Současná pozice České republiky je zásadně určena platnými zákony, což je především horní zákon a geologický zákon, a dosavadními právními kroky, protože stát s těžaři není v obchodním vztahu, nýbrž ve vztahu daném zákonem. Stručně řečeno, předchozí rozhodnutí vydaná Ministerstvem životního prostředí předurčila ve všech ohledech současnou právní pozici firmy Geomet. Vzhledem k tomu, že tady v naší zemi koluje obrovské množství dezinformací, tak si vás dovoluji podrobněji seznámit s vlastním průběhem povolovacího procesu, tak jak probíhal. Všechny žádosti o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány na územním odboru Ministerstva životního prostředí, který sídlí v Ústí nad Labem. Tento územní odbor také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušná rozhodnutí. Je vydáno na hlavičkovém papíře Ministerstva životního prostředí. Je to rozhodnutí, pod kterým je podepsán úředník, který pracuje na Ministerstvu životního prostředí. Všechny tyto žádosti o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány na územním odboru Ministerstva životního prostředí. Opět zde byla vydána příslušná rozhodnutí. Protože samozřejmě že laická veřejnost netuší, jakým způsobem běží příslušný povolovací proces podle příslušných zákonů. Memorandum, které bylo přijato, je právně nezávazné. Není možné o něj opírat jakékoliv nároky. A v posledních čtyřech letech vedl toto ministerstvo pan ministr Brabec z hnutí ANO. Čili tyto věci ve finále, v důsledku spadají do jeho kompetence. Já opravdu nerozumím tomu, proč zde je veden útok na memorandum, které podepsal ministr Havlíček, které není právně závazné, jehož jediným cílem bylo vylepšit pozici státu a zajistit, aby se lithium, když už se tady u nás bude teoreticky těžit, aby se u nás také zpracovávalo, aby z toho Česká republika něco měla, tak proč tam je upřena pozornost a tam je veden útok a nikdo neřeší ta skutečná rozhodnutí, která byla přijata na Ministerstvu životního prostředí. Pokud jde o memorandum. Memorandum, které bylo podepsáno ministrem průmyslu a obchodu. Memorandum vytváří předpoklady k tomu, aby se surovina využívala u nás. Je to vlastně první příklad strategické změny, ke které se rozhodla naše vláda přistoupit. Pokud se záměry vyjádřené v memorandu zrealizují, postoupí Česká republika do daleko výhodnější pozice v mezinárodní dělbě práce, a to tak, že se na území České republiky rozvine moderní perspektivní obor, který bude souviset s výrobou baterií a který bude souviset se zpracováním lithia. Právě fakt, že Ministerstvo životního prostředí do svých dosavadních předchozích souhlasů a rozhodování nezahrnulo podmínku maximálního využití lithia na území České republiky, o tom se skutečně v žádných rozhodnutích Ministerstva životního prostředí nic nepsalo, byl jedním z hlavních důvodů pro podpis memoranda - právě snaha dosáhnout zpracování lithia na území České republiky.
Eviduji několik faktických poznámek.
Já tady nebudu rozebírat, jestli je memorandum dobré, nebo špatné. Bylo to uděláno tajně. Dámy a pánové, lithium je nerost, který nám ulehčuje život, ale je tady další nerost, který je nutný k životu, a to je voda. Vážení kolegové, necítíte tady paralelu? Kolegové, prosím vás, přemýšlejte.
Nyní pan poslanec Korte s faktickou poznámkou.
Dobrý večer dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já myslím, že mám odpověď. Není to moje odpověď.
Žádám poslance, abyste na sebe nepokřikovali.
To je ta odpověď.
Děkuji za vaši faktickou poznámku. Prosím další v pořadí. Máte slovo.
Jaká jsou fakta. Pokud to pan Okamura má, tak já ho tady vyzývám, a já ho navrhnu na Nobelovu cenu, protože to jinak není možné.
Jenom pro pořádek, oslovujte pana poslance mým prostřednictvím.
Děkuji za slovo. Přece je úplně jedno, kolik je tam milionů tun, je úplně jedno, kolik se z toho vytěží peněz a kolik z toho Česká republika bude mít. Podle mne je vždy důležité se ve věci memoranda zeptat na zásadní věci, na zásadní otázky. Na první otázku je myslím jednoduchá a snadná odpověď. Právě teď, protože je několik dnů před volbami, neboť po volbách by se nemusel najít takový ministr, který by tuto lumpárnu znovu podepsal. Memorandum ve věci těžby a zpracování lithia je záležitostí, která vysoce překračuje odpovědnost jednoho jediného ministerstva. To není memorandum na téma kulturní výměny. Je to dokument, který řeší otázku zásadního nerostného bohatství České republiky v obrovské finanční hodnotě. A teď už ať je jakákoliv. Přestože tohle ví každý, byl tento dokument podepsán, a byl podepsán, jak nás část koalice informuje, bez vědomí české vlády. Odpověď je opět jednoduchá. Rozhodně ne v zájmu České republiky. Tento dokument se ani ekonomickým zájmem České republiky totiž nezabývá. Tento dokument jednoznačně vyjadřuje situaci, kdy využití nerostného bohatství České republiky je v rukou nadnárodních zájmů. Kdo doposud měl iluze o postavení České republiky, tak si myslím, že je nyní musel ztratit. Jsme ekonomickou kolonií, která pracuje pro zisk nadnárodních společností a bank. A naše nerostné bohatství neslouží nám, ale je doslova prostřednictvím politických stran propachtováno v cizím, v něčím jiném zájmu. Je třeba důrazně říct, že na základě memoranda vzniknou České republice škody i v případě, že toto memorandum bude - věřme všichni - novou vládou odmítnuto. Je nepochybné, že memorandum zakládá právní podklad pro případnou arbitráž proti České republice. Máme tedy jen dvě možnosti. Za SPD mohu říci, že volíme druhou možnost. Pokud prohraje arbitráž na základě tohoto memoranda, musí za to nést hmotnou a trestní odpovědnost ten, kdo do této situace Českou republiku dostal. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Firma tak může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude domáhat náhrady škody za zmařenou investici. Šek, který sice neopravňuje k těžbě lithia, ale je to jakési svolení na výpalné z těžby. Ministr Brabec tedy oficiálně podpořil krok, který formalizoval spolupráci v takto zásadním projektu se společností se sídlem zapsaným v daňovém ráji. Hrozí riziko odlivu zisků z přírodního bohatství všech občanů, které mohly sloužit například na důchody nebo výstavbu dálnic. Tyto prostředky by tak mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob. Je nepochybné, že těžba nerostů v naší vlasti trpí několika závažnými vadami, které dělají z České republiky často novodobý Klondajk. To si srovnejte ve svém svědomí sami. Za KDU-ČSL jsme připravili návrh usnesení, z toho uvedu pár bodů a v podrobné rozpravě ho načtu. Soukromé firmy by pak za úplatu pro stát tyto strategické suroviny pouze těžily. A za druhé - aby výše sazeb úhrady mohla být upravována na základě vývoje tržních cen bez omezující časové lhůty. KDU-ČSL již dlouhodobě zdůrazňuje, že bychom měli toto přírodní bohatství co nejvíce zrealizovat tady v České republice. Nejdražší je totiž konečný výrobek a tím jsou například elektromobily nebo baterie. V prvním kroku je potřebné získat uhličitan lithný, což je surovina pro výrobu kovového lithia, které je v bateriích, a pak z toho udělat baterie, na čemž se samozřejmě vydělá nejvíc. Jakmile je lithium po vytěžení zpracováno, tak jeho cena o několik řádů stoupne. Nejvyšší přidaná hodnota nevzniká při těžbě, ale při úpravě surovin. Poslanecký klub KDU-ČSL proto svým usnesením žádá vládu, aby v maximální možné míře podpořila domácí průmysl při finálním zpracování produktů těžby nerostných surovin, a zbavili jsme se skutečně toho, že se o nás říká, že jsme pouhou montovnou. V neposlední řadě bych chtěl ve jménu KDU-ČSL zdůraznit nezbytnost zřízení státního fondu budoucnosti tak, aby výtěžky z nerostného bohatství byly ukládány na speciální účet, a používat je poté na strategické cíle, které mají dlouhodobý význam pro prosperitu České republiky. Jistě není bez zajímavosti, že tato aktuální kauza již na jaře a v létě tohoto roku mimořádně rezonovala v médiích, která jsou považována za dezinformační. Paradoxem je navíc to, že na ochranu národního bohatství dnes upozorňuje KSČM, tedy strana, jejíž ideologická předchůdkyně umožnila ukrást naše zásoby uranu zájemci z tehdejšího Ruska.
Ale myslím si, že je to vyrovnaný souboj. Tak já nevím, o čem vlastně se tady bavíme. Ne, Brabec nemá žádný problém. A já jsem na to nedostal odpověď. Já to nechápu, proč podepsal memorandum právě s touhle firmou a co vlastně Česká republika má společné s touhle firmou.
Hlasovali proti němu vládní poslanci, poslanci hnutí ANO, poslanci ČSSD a poslanci strany lidové. Kde byli tito vládní poslanci? Tehdy byla doba, kdy jsme skutečně mohli něco s poplatkem za vydobytý nerost udělat. Tehdy byla doba, kdy jsme skutečně mohli nastavit velmi korektně poplatky tak, aby z nich měla přínos Česká republika, a ne pouze těžební společnost. Samozřejmě, není to jediná podmínka, kterou říkáme, aby těžba lithia byla prospěšná pro Českou republiku. Toto je, prosím pěkně, další přínos, kterým by měla být těžba nerostu u nás. To, že to vláda neudělala, že zaspala, že čtyři dny před volbami z toho dělá velkou politickou kauzu, ukazuje opravdu jenom neschopnost této vlády. V takovém případě lze dostat do místních rozpočtů daleko více finančních zdrojů než jen skrze poplatky za dobývací prostor nebo za vytěžený nerost. To jsou pak pro příjmy těchto obcí zcela zásadní výnosy. Jak je to možné? Jak je to možné, že dnes se tady na tomto místě pohoršují a diví se, co se vlastně událo? Vždyť to ukazuje pouze na jejich neschopnost vést tuto zemi. Životní úroveň se v něm může začít dlouhodobě zvyšovat jen díky tomu, že tam budou žít vzdělaní a schopní lidé. Pokud má být tedy v Ústeckém kraji otevřen staronový důl, nechť z toho má onen region také adekvátní ekonomický prospěch. Naším cílem, prosím pěkně, by nemělo být prohlubování závislosti na těžbě surovin. To je cesta do Latinské Ameriky. Česká republika má ambice mnohem vyšší. Chceme být moderní zemí, zemí, kde budou mít zájem žít úspěšní lidé. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkající se strategických nerostných surovin. Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby: c) byla důsledně zajištěna co nejlepší ochrana krajiny a přírody.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Od okamžiku, kdy vláda připravila tyto strategické dokumenty, se otevírá prostor, abychom systematicky a systémově přistupovali k využívání nerostného bohatství na území České republiky. Tyto analýzy bude myslím velmi možné použít při přípravě jakékoli další legislativy. Stejně tak stát má ve své ruce nástroj, kterým je stanovení poplatků za vydobytý nerost, a i tady v závislosti na cenách lithia může buď vláda, nebo vláda ve spolupráci s Parlamentem přistoupit ke zvýšení tohoto poplatku. A to bude čistě politické rozhodnutí, které bude možné přijmout buď změnou zákona v příštím volebním období, nebo eventuálně změnou nařízení vlády v rámci stávajícího horního zákona, tak jak platí, pokud to ten stávající horní zákon bude umožňovat. Pokud by se Parlament rozhodl tuto lhůtu zkrátit, tak vláda ke změně poplatků může přistoupit mnohem dříve než za pět let. A podle mého názoru by to bylo užitečné. Stejně tak pokládám za velmi důležité, aby se nezapomnělo na to, co bylo hlavní, pokud šlo o podpis memoranda, které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Nejde jenom o to, kdo a kdy bude lithium na území České republiky těžit. Nejde jenom o to, jak vysoký uděláme poplatek z tohoto vytěženého lithia, ale jde také o to, aby na území České republiky probíhal výrobní řetězec, který nám umožní lithium zpracovat. Asi víte, že vláda jednala se Svazem automobilového průmyslu a podepsali jsme s ním memorandum. Toto memorandum nebylo skandalizováno, možná zatím. Ale v každém případě je to memorandum, kde se vláda dohodla s automobilovým průmyslem na tom, že budeme vytvářet podmínky pro to, aby automobilový průmysl zvládl ty veliké technologické změny, které jsou před ním. A prosil bych nezužovat tu otázku jenom na těžbu, ale mluvme také velmi otevřeně o tom, jaké nástroje použijeme pro zpracování lithia tady na území České republiky, aby to pro naše občany mělo maximální a pozitivní efekt. Pokud byste samozřejmě chtěli jakékoli další informace, které jsou relevantní k této věci, chci odkázat na důležitý vládní materiál, který se jmenuje Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. Děkuji za vaši pozornost.
Nyní přečtu krátce několik omluv. Dále se omlouvá pan poslanec Josef Uhlík na celý jednací den bez udání důvodu. Dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková v době od 15.30 do 18.30 z pracovních důvodů. A nyní poprosím, aby se slova ujal pan ministr Jan Chvojka.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Stručná citace této tiskové zprávy vydané pár hodin po podpisu memoranda. Plně respektujeme právo průzkumné licence udělené Ministerstvem životního prostředí, avšak naším hlavním cílem je, aby lithium bylo nejen získáváno, ale především dále zpracováváno a finalizováno v rámci České republiky. Dlužno dodat, že zejména komunisté se své role zhostili s nebývalou vášní. Mě z těch výkřiků nejvíc zaujal ten výkřik o OKD číslo dvě. A vím, že to je něco, co v rámci české společnosti vadí.
S faktickou poznámkou jsem měl zde přihlášeného pana poslance Benešíka. Je přítomen. Prosím, máte slovo.
Dobrý večer, dámy a pánové. To je velmi důležitá záležitost. A pokud tady máme tolik obránců českého národního bohatství, které si tu obranu zaslouží, tak by také volič měl vědět, že když dojde na skutečné hlasování o skutečném zákonu, nejde na ruku těžařům, ale hájí zájmy českých voličů. A v tomto případě to byla pouze a jenom KDU-ČSL. Nikdo jiný. Všichni si můžete tu sjetinu hlasování přečíst. Já bych toto nebagatelizoval. Věřím tomu, že všichni to budou dělat, protože prostě mají máslo na hlavě. KDU-ČSL máslo na hlavě nemá, proto si to může dovolit nahlas říct. Děkuji vám.
Chci upozornit, že to byla právě KDU-ČSL, která šla na ruku těžařům a podpořila prolomení limitů těžby v České republice. Byli to lidovečtí ministři, kteří podpořili prolomení limitů těžby a šli na ruku těžařům. Byla to vaše vláda. Tak tady prosím neříkejte kdo co, kdo jde komu na ruku. Protože jestli je někdo zodpovědný za současný stav, tak je to současná vláda.
Tak to spojenectví je evidentní. Já o koze, pánové o voze. To platí úplně pro všecko. A proč tady někdo má mít garantovanou cenu a podmínky pět let? A u toho to lithium je pouze a jenom lakmusový papírek, kdy vidíme, že v průběhu času během měsíců nebo možná málo let, rozhodně do pěti let, se cena těchto surovin mění. A to, že toto hlasování bylo samozřejmě výhodné pro těžaře a nikoli pro Českou republiku a daňové poplatníky, je evidentní. A to, že na mě teď útočí pánové z jedné a ze druhé strany, to jsem samozřejmě čekal. Já mluvím o hlasování v Poslanecké sněmovně, nikoli na vládě. A proto říkám, jeden o koze, druhý o voze.
Připraví se pan poslanec Opálka a další.
No my jsme je prolomili pouze u jednoho jediného dolu s fixací 500 metrů od obydlí. Děkuji za pozornost.
Jako další je pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.